Měli na to osm let. Bohužel, takový je stav. Chápu vaši snahu, ale ať jdou pracovat do bezpečnostních agentur nebo někam, kde to vzdělání není potřeba. Strážník městské policie vykonává mnoho věcí podle zákona a má srovnatelné pravomoci s příslušníkem Policie České republiky, kde maturitní vzdělání je podmínkou.
Děkuji. Opravdu by už to nebylo možné stihnout. Opakuji to znova. A jestli chceme pomoci městským neboli obecním strážníkům, aby jich v budoucnu bylo víc, tak mám jiný nápad, jiný tip. Pro městské strážníky nebo strážníky obecních policií je problém, že oni musí vlastnit svůj zbrojní průkaz.
Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se paní ministryně na závěrečné slovo. Registruji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Není tomu tak. V tom případě jediné, co nám zbývá, je hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Kořenek, a to je, aby lhůta na projednání ve výboru byla zkrácena o 30 dní. Kdo je proti?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrzích z grémia tak, jak jsem je přečetl. Jestli není námitka, že o nich můžeme hlasovat najednou, zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí návrhu z grémia, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh z grémia byl přijat. Nyní tu mám přihlášku k programu - nejprve s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale je tady přílišný hluk. Myslím, že nejenom já, ale i kolegyně a kolegové vám nemohou rozumět, co žádáte.
Děkuji. Je to ona nešťastná nezávazná směrnice či doporučení Evropské komise, kterým by některá území, která některé státy považují za okupovaná, byla povinně značena. V řadě zemí se postavili na odpor - typu Maďarsko a další. Někde to akceptují - Velká Británie, Belgie, Švédsko. Smyslem toho je požádat vládu o to, aby se zásadně distancovala od této směrnice nebo doporučení, protože skutečně to vyvolává velmi negativní reminiscence na neblahé období druhé světové války i německého fašismu.
Ještě poprosím název toho bodu - problém označování - prosím, předáte mi to.
Občanští demokraté byli ti, kteří hlasovali vždy pro vojenské mise v zahraničí, na rozdíl od mnoha jiných dnes zastoupených subjektů v Poslanecké sněmovně. A je to pár dnů, možná týdnů, kdy jsme hlasovali o novele hazardu. Tak ti samí, kteří dneska tady budou říkat od mikrofonu, jak chtějí podporovat sport, jim před dvěma týdny vzali minimálně 350 milionů korun. To je spravedlivé! A tam žádné černé duše nejsou. Buď tam ty děti žijí, nebo nežijí. Máte to vyřešeno.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Novotný. Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, připraví se pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Zrovna tak, jako je Ministerstvo kultury, tak si myslím, že by měl mít sport své vlastní ministerstvo, aby řekněme v uvozovkách nepaběrkoval při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Takže zamyslete se i nad touto myšlenkou. Možná že někdy dospějeme k nějakému závěru.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím pana poslance Stanjuru s jeho faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Petr Fiala.
Vystoupení pana poslance Volného - on to neřekl celé. A za druhé, a to je mnohem důležitější, podívejte se do záznamu jednání rozpočtového výboru. Říkal to veřejně opakovaně. Kdo mi nevěří, najděte si na webu Poslanecké sněmovny záznam z jednání rozpočtového výboru, když jsme projednávali novelu zdanění hazardu.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Já jsem chtěl vyjádřit určitou skepsi k myšlence, že když chceme něco zlepšit, tak musíme založit další ministerstvo. Máme tady úvahy o ministerstvu pro výzkum. Řešení jsou mnohem jednodušší. A pokud chceme, aby sportovala mládež, tak zase nemusíme vymýšlet jakési komplikované registry a složité věci, ale pojďme začít s jednoduchými. Například když se za drahé peníze postaví u školy výborné sportoviště, jediné v té obci, tak nemá žádnou logiku, aby se to po školním vyučování zavřelo a nikdo se tam nedostal. Vytvářejme třeba podmínky pro to, aby tam děti mohly sportovat, mladí lidé mohli sportovat, aby to mohly využívat sportovní kluby. A tady myslím stát, obec, kraj mají možnost, jak do toho zasáhnout. Ale nedělejme to prostřednictvím úřadu, další a další legislativy, rejstříků a věcí, které nakonec ten lepší pohyb lidí nepřinesou.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban.
A kdyby nedošlo k tomu velkému výpadku ze Sazky, za což já tedy se necítím odpovědný, tak bychom možná tu situaci nemuseli ještě dnes řešit, i když udělat pořádek vždy stojí za to. A tedy kde jsou ty peníze, které šly do sportu ze Sazky?
Pan poslanec Štětina dává přednost svému ctěnému kolegovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady s velkým zájmem sleduji, jak máme všichni zájem na tom, aby do sportu šlo hodně peněz. Ale pokud si vzpomínáme, asi před půl rokem jsme zde jednali o navýšení finančních prostředků do sportu, tak nebylo přijato bianko jedné miliardy. Protože peníze do sportu jdou stále nekontrolovaně a netransparentně. Já se domnívám, že návrh tohoto zákona, který teď právě připravuje paní ministryně, je základem toho, co by zde mělo být. A možná že všichni víte, že mnoho lidí, kteří dělali v Sazce a byli na vysokých funkcích, tak jsou dneska předsedové svazů, anebo dokonce celého hnutí.
A na poslední chvíli 15. prosince přichází ministr obrany podle mě s nedůstojným návrhem usnesení. A jak si představuje ministr obrany a Sobotkova vláda usnesení Sněmovny k vyslání vojáků do zahraničních misí? Podle mě v září byl na vládě - a dneska je kterého? Připomínám, 15. prosince. Já se divím, že sami vládní poslanci nevyžadují od svého ministra obrany, aby splnil usnesení Sněmovny, pro které bezesporu museli aspoň někteří vládní poslanci hlasovat, jinak by nebylo v Poslanecké sněmovně přijato. A nestalo se nic. Vám to zase nevadí. V tomto případě jsme připraveni to veto stáhnout a umožnit projednání tak klíčového bodu, jak o něm mluvil pan poslanec Faltýnek.
Pane předsedo, prosím, mám to brát jako alternativu, o které chcete hlasovat?
Ne ne. Já jsem vznesl veto. Já nic nenavrhuji.
Dobře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Obrátily se na vládu již v červenci tohoto roku, ale přesto od té doby neustále nebyla vyřešena situace, jak se tohle podaří uskutečnit. Většina těchto lidí dlí již mnoho měsíců v uprchlickém táboře v iráckém Erbílu na území ovládaném Kurdy. Tito lidé živoří v otřesných podmínkách a v podstatě čekají na smrt. Křesťané jsou v současné době na světě nejvíce pronásledovanou skupinou obyvatel.
Pokud se bavíme o uprchlících, tak si dovolím vyhrožovat ctěné sněmovně, že z tohoto místa, pokud se neuklidní, také prchnu, a když prchnu, tak přeruším jednání sněmovny do té doby, než se sněmovna uklidní.
Tito příslušníci křesťanské menšiny se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na Českou republiku se žádostí o pomoc. Cituji pana premiéra: V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí. Náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem. Většinu nákladů by měl zajistit nadační fond Generace 21, který se v této věci na vládu obrátil.
Já se omlouvám, paní poslankyně. Chcete to stáhnout až v momentě, kdy nemnoho přítomných ministrů, slovy dva... Protože je tam podmínka, tak se musím zeptat paní ministryně školství či pana ministra kultury, zda je ochoten to tady na mikrofon přislíbit.
Děkuji vám za váš zájem a podporu.
Budeme tedy hlasovat o vyřazení tohoto bodu z programu schůze. Nyní prosím pana předsedu Černocha.
Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Z tohoto důvodu jsem takto učinil. Nicméně respektuji stanovisko dvou klubů na veto zařazení tohoto bodu.
Pokud se již nikdo další nehlásí k programu schůze, budeme tedy hlasovat o návrzích. Upravuji to jako první a druhý bod čtvrtečního jednání po písemných interpelacích. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Naopak bych se přimlouval, aby vznikl ještě další registr. A další registr - registr sportovišť, protože se nerozdělují peníze jenom neinvestičního charakteru, ale i investičního charakteru. Finanční prostředky do investičních prostředků se rozdělují v podstatě v řadě případů podle subjektivních pocitů a to není dobře. Toho jsem si všiml, že se tak děje, aspoň v minulosti se tak dělo. A byl bych rád, aby finanční investiční dotace dostali i ti, kteří už žádají léta, a nikdy se nedostalo.
Jsem velmi skeptický k dalším a dalším registrům. To je moc hezké. Vezměme si fotbalová hřiště. Těch budou tisíce. Za kolik peněz? Kdo na to přispěl? Jestli ministerstvo dává pořád těm samým, nemusí dávat pořád těm samým. Ale ta snaha každý vesnický oddíl, každé vesnické hřiště řešit z centrálního registru narazí na praktické problémy. Úplnost databáze. Věrohodnost databáze. A aktuálnost databáze. Kolik roků dozadu budou například provozní dotace? A co s tím budete dělat? Zní to dobře, ale prakticky to nebude proveditelné. To je ta moje zásadní výhrada.
Děkuji za slovo. Existuje tam pronájem, prostě nějaký symbolický. Nebo to bude občanské sdružení, ale není zase vlastníkem, takže tam je těžko posílat nějakou dotaci někomu, kdo není vlastníkem, i v dnešní době. A myslím si, že tenhle zákon bude stát za to, abychom o něm diskutovali věcně.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala.
Ze zkušenosti z Ministerstva školství bych si naopak dovolil prohlásit ten rejstřík za zbytečný, a to z několika důvodů. Tak ono vlastně je jedno, jestli nám jednotlivé sportovní svazy řeknou, kolik mají členů, anebo se to bude zase vyplňovat do drahého rejstříku. Ve výsledku na tom vůbec nezáleží. Ale vytvářet zase komplikovaný rejstřík, do kterého se všichni budou registrovat, mi připadá úplně zbytečné. Nevidím žádný velký problém v tom, jak ministerstvo přiděluje dotace. Pracujme na tom. Zlepšujme to. Spolupracujme. Mějme národní rady sportu. Ne v zákoně, ale fakticky. A určitě dosáhneme dobrého systému. A panu poslanci Urbanovi, prostřednictvím pana předsedajícího, bych řekl: Mně nepřipadá nic špatného na tom, že jste někde registrován jako sportovec. To je nakonec v pořádku a stát musí mít zájem na tom, aby se pohybovali a sportovali i třeba lidé, kteří se budou blížit seniorskému věku. To je naprosto v pořádku.
Pan předseda Fiala zjevně pana poslance Urbana potěšil. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Stanjura. Následně pan poslanec Urban.
Všichni víme, že tam mají černé duše. Já to tedy nevím. A když tak buďme konkrétní. Sice to pošlou ti samí, kteří mají černé duše. Takže se nezmění vůbec nic.
Nyní pan poslanec Martin Lank také k faktické poznámce.
Prosím vás, přestaňme ohýbat ta čísla. Tady těžko můžeme operovat tím, že chráníme zájmy 20 tisíc zaměstnanců v restauračním průmyslu. Jestli chcete skutečně něco udělat pro ochranu zdraví, tak proč se nevydáme podobnou cestou jako tuším Slovensko. Proč nezakážeme kouření v automobilech, kde cestují lidé mladší 18 let? Já si myslím, že to dává smysl. A pokud chceme udělat něco pro ty zaměstnance, tak můžeme navrhnout, aby žadatel o práci nepřišel o podporu na úřadu práce, pokud tu práci odmítne z důvodu, že nechce pracovat v kuřáckém prostředí. To jsou věci, které podle mne dávají smysl.
Například kolegyně Hnyková, vaším prostřednictvím, celoživotní nekuřák, bojuje všemi deseti za nekuřáky. Pan zpravodaj řekl, že nemá s kuřáky slitování. No a já jako celoživotní nekuřák říkám, že s nimi slitování mám. Kuřáci jsou totiž nejdisciplinovanější dobrovolní plátci daní. S nadsázkou se dá říci, jsou to dobrodinci národa, tak jak jim říkal Sir Humphry v Jistě, pane ministře. I tak vládou a poslanci připravovaný návrh na úplný zákaz kouření v restauracích a jiných soukromých místech - tento návrh mi vadí už z principu a mého přesvědčení. Tento návrh jde totiž zcela v duchu současné doby plné zákazů, monitorování života občanů. Zkrátka už nám přituhuje. Jsou totiž taková místa, kterým se já jako nekuřák nevyhnu, abych byl obtěžován kouřem. Tento zákaz ale zasahuje do svobodného nakládání se soukromým vlastnictvím. Je na majiteli restaurace, jestli svůj podnik zařídí jako nekuřácký, kuřácký či s oddělenými prostory a které zákazníky chce svojí službou oslovovat. A je na mně, jestli se rozhodnu do takového podniku jít, nebo ne. Nikdo mě nenutí. Existuje také celá řada aplikací pro chytré telefony, kde se dozvím předem, jestli jde o kuřáckou, polokuřáckou či nekuřáckou restauraci. Zkuste některou z těch aplikací. Občas ve vyhrocené debatě na toto téma zaznívá argument, že stát přece také hygienickými normami reguluje fungování byznysu s pohostinstvím. A tak salámovou metodou ztrácíme další kousky svobody. Ale já důrazně varuji - neberme lidem svobodu dělat ve volném čase na svou vlastní zodpovědnost krásné blbosti. V sešněrované společnosti prostě nikdy nebylo dobré a příjemné žít.
Celý život jsem se zabýval onkologií, mně nikdo nemusí říkat, jak rakovina vypadá. To, o čem já chci hovořit, je to, že máme tendenci něco zakazovat. On o všech přestávkách běhal po celé škole a hledal, jestli najde nějakého kuřáka. Naší povinností bylo vymyslet systém, jak nás nenajde. Tak to ve světě chodí. Lidé mají tendenci porušovat zákazy. Myslím si, že jediná cesta v tom je, abychom se vraceli k nějakým základním principům. Dokud se jedlo, nikdo nekouřil. A to je to, o čem hovořím. Já mám poblíž svého bydliště restauraci, která vznikla z té nejzaplivanější čtyřky, která tam široko daleko byla. Přišel za mnou a říkal: Prosím tě, co mám dělat? Já jsem mu říkal: Podívej se, já vycházím z toho, že jsi kuchař a chceš vařit. U jídla se prostě nekouří, to k sobě dohromady nepatří, protože to ten gurmánský požitek významně snižuje. To, o čem se tady hovořilo, to já znám z denní praxe.